Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme všechny neprojednané body kromě ústních interpelací vyřadili. Přeji vám dobrou chuť a s těmi, s kterými se neuvidíme na interpelacích, se uvidíme někdy v budoucnu, nejdéle na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, pan předseda ÚPV.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odpusťte prosím, že vás maličkou chviličku zdržím prohlášením, které nepokládám za marginální. Někteří z vás se na mě včera obrátili s tím, že můj výrok o tom, že při hlasování možného umístění vojsk NATO na našem území hlasovali jako kryptokomunisté, se jich hluboce osobně dotkl. Já jsem večer zpytoval svědomí a v rámci toho zpytování svědomí jsem navštívil facebookové stránky hnutí ANO 2011, abych tam snad načerpal nějaké důvody k tomu, abych tento názor mohl korigovat. Je třeba zabít Kalouska. Povzbuzeni oficiálním názorem druhé nejvyšší parlamentní strany pak příznivci píší jeden za druhým: Pověsit ho na hák hlavou dolů. Ono ty padesátá léta, to musela být krásná doba. Některé praktiky z komunismu by neměly být zapomenuty, hodily by se totiž pro některé poslance z řad TOP 09 a ODS. Je třeba zabít Kalouska chci složit muziku, kde by hlavní housle hrál těžký kulomet. Je ale poměrně novátorské a myslím si, že se to ještě nestalo, aby politická strana oficiálně s těmito názory vyjádřila souhlas a povzbuzovala je. A já to tady neříkám proto, že bych snad chtěl podat trestní oznámení nebo že bych chtěl pana ministra Chovance požádat o ochranu. Já to říkám proto, abych vám řekl, že se vás nebojím. Že mě nezastrašíte ani podlými pomluvami do médií, ani veřejným povzbuzováním k mé fyzické likvidaci. Nic jiného jste zatím nedokázali.
Nyní se hlásí s přednostním právem paní ministryně Jourová.
Chtěla jsem říci, že cítím pořád ještě nějaká lidská hnutí, a chtěla jsem se svěřit s tím, že mě ten kryptokomunista hodně urazil. Takže to tímto sděluji a děkuji, přijímám omluvu pana předsedy Kalouska. Osobně považuji sociální sítě za prostor, kde vycházejí na povrch negativní emoce, že se tam realizují lidé, kteří možná v běžném osobním styku selhávají a nemají možnost se takto projevovat. Myslím si, že je skutečně na administrátorech, aby takovéto věci nedopouštěli, pokud to jde, za hranici slušnosti a korektnosti.
S přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Za prvé si myslím, že z mého vystoupení bylo zřejmé, že jsem neformuloval omluvu. O tom bych vůbec nemluvil. Vy jste ji schválili. ANO je oficiální administrátor vašich stránek, který zprostředkovává odpověď politického hnutí ANO. ANO odpovídá: To by byl ovšem úžasný film. Já o tom mluvím proto, že vy na svých stránkách s tímto názorem vyjadřujete souhlas.
Než se posuneme v jednání, tak zde mám omluvu. Nikoho s přednostním právem v tento moment nevidím, že by se hlásil. Budeme projednávat bod, který se jmenuje f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu tak, aby umožnila jeho včasné projednání. Předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan ministr Brabec. Prosím, ujměte se slova.
Jde tedy o platformu pro sociální dialog mezi evropskými institucemi a sociálními partnery napříč ekonomickými sektory. Nové rozhodnutí Rady plně respektuje dosavadní osvědčenou praxi a je potřeba zejména z důvodu vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Jedná se tudíž o víceméně technickou novelu, která nepřináší žádné zásadní změny. Navrhované rozhodnutí nemá žádné legislativní dopady ani dopady na státní rozpočet.
Otevírám rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Klučky.
Jenom chci požádat kolegy: Nediskutujme kolem toho. To je obrovská tragédie. To je něco strašného, co se stalo v tom dole. Je to největší tragédie, důlní neštěstí, za poslední desítky let.
Ano, děkuji, prosím, posaďte se u stolku zpravodajů.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, já rozumím tomu požadavku, abychom co nejrychleji vyjádřili svou soustrast se všemi, kteří trpí. Na druhou stranu chci vysvětlit, proč jsem hlasovala proti zařazení tohoto bodu. Protože se domnívám, že úkolem Poslanecké sněmovny je kromě jiného vyvažovat a rovnoměrně reagovat na všechny události, které se ve světě a v České republice dějí. A zrovna tak se domnívám, že se děje z úrovně vlády. Nezpochybňuji vůbec nic, cítím s těmi lidmi stejně jako vy všichni. Jenom se domnívám, že v takovém případě pokud Sněmovna se rozhodne, tak by musela téměř každý den přijímat nějaký nový bod, protože tragédie kolem nás se dějí neustále, ať už je nazveme jakkoli. K tomu se necítím být ani lidsky ani jakkoliv odborně připravena. Já jsem chtěla jenom vysvětlit to, že i bez příslušného usnesení Poslanecké sněmovny reakce České republiky z pozice nejvyšších ústavních činitelů se automaticky dějí nebo děly. Doufám, že se dějí i nyní.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji tento text usnesení. Návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souvislosti s tragickým důlním neštěstím v hlubinném uhelném dole u města Soma v Turecké republice vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast všem rodinám a pozůstalým horníků, kteří zahynuli při výkonu jejich povolání."
Děkuji. Paní poslankyně Černochová, prosím.
Já jsem si to nezachytila na papír, ale tahalo mě tam za uši hlubinný důl - hluboké neštěstí.
Ano, takže ta modifikace, já to přečtu ještě jednou. A ta druhá část by byla tak, jak ji načetl pan navrhovatel: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souvislosti s touto tragédií žádá vládu České republiky o poskytnutí nezbytné technické a humanitární pomoci k řešení následků této tragédie, která postihla lid Turecké republiky, v případě, že o to turecká strana požádá." Ptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo, rozpravu končím. Závěrečná slova asi nejsou třeba a budeme tedy hlasovat. Končím tedy tento bod a otevírám bod, který byl navržen panem poslancem Urbanem. Prosím původního navrhovatele, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěl navrhovat bod. Že se neshodneme v mnoha názorech, to je jisté. Nebudu déle prodlužovat ten bod a myslím si, že je zde vůle přijmout usnesení, které máme s kolegou připraveno. Případně ho můžeme nějakým způsobem modifikovat.
Otvírám rozpravu a mám zde přihlášku pana předsedy Faltýnka.
Děkuji, pane předsedo. Při podrobném prostudování té komunikace na facebooku těch lidí a bohužel i někoho z ANO musím konstatovat, že se od tohoto, i když on to myslel, že se vyjadřuje k nějakému jinému filmu, ale to není důležité, to není vůbec důležité. Nebo minimálně já za sebe a za svoje kolegy. Omlouvám se ještě jednou.
Fakticky pan poslanec Kalousek.
Já, pane předsedo prostřednictvím pana předsedy, tu omluvu samozřejmě rád přijímám ne za sebe, ale za všechny, kterým je vyhrožováno fyzickou likvidací. To není někdo z ANO, to je někdo, kdo má právo mluvit jménem ANO. Prosím, nezamlžujme to.
Nebyl otevřený bod. Já si nepamatuji, že by byl tady někdo vypnut, ještě u tak závažného vystoupení.
K tomu pouze dodám, že samozřejmě bych pana poslance Urbance nechal domluvit... Ale jak jsem řekl, lidsky jsem s tím, co říkal, souhlasil. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.
Děkuji. Já chci jenom ujistit pana poslance Urbana , chci jenom ujistit pana poslance Urbana, že to nebylo bez reakce. Že bezprostředně po mém vystoupení byla oficiální reakce hnutí ANO na ten hnus změněna. Nicméně ta původní reakce, která tam visela déle než 24 hodin, existuje v desítkách kopií.
Čili procedurální návrh na rozšíření tohoto okruhu, jak navrhoval pan poslanec Urban.
Pan poslanec Laudát také procedurální návrh?
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se tady před drahným časem v době nepřítomnosti pana předsedy klubu TOP 09 hlásil s přednostním právem. Nebylo mně umožněno. Pak jste následně viděli chaos.
Dobře. To je procedurální návrh, o kterém dáme hlasovat bezprostředně.
Pane místopředsedo, nelze o něm dávat hlasovat bezprostředně, protože přesně na 12. hodinu 00 minut máme pevně zařazený bod, který už dvě minuty máme projednávat. Prosím, uklidněte se všichni. Vraťme se k programu.
Ano, máte pravdu, paní poslankyně Černochová. Já otevírám pevně zařazený bod
Dámy a pánové, hezké poledne. Tento dokument vám byl všem distribuován.
V tomto dokumentu kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna
Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím, aby se pan poslanec odkázal na návrh usnesení. Výborně, děkuji. Není tomu tak. Rozpravu končím. Závěrečné slovo pan poslanec nepožaduje. Hlasování má číslo 190, přihlášeno je 131 kolegyň a kolegů, pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Senát Parlamentu již projednal tento vládní návrh a vyjádřil svůj souhlas na schůzi konané 23. dubna. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo.
Otevírám rozpravu.
Mám tři konkrétní dotazy k tomuto materiálu. To je první dotaz. Druhý dotaz byl, zda ten summit letos už proběhl.
Nikdo další do diskuse se nehlásí.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této chvíli nejsem schopen na tyto dotazy odpovědět a samozřejmě lze teoreticky požádat o nějakou krátkou lhůtu, kde pravděpodobně bych byl schopen se spojit s paní ministryní a zeptat se jí na to. Ale říkám zcela na rovinu, teď v této chvíli na to nedokážu odpovědět.
Ale takhle to přece nemůžeme projednávat. Je tady ministr financí? To je vůči těm, kteří tady nejsou. Tohle si přece nemůžeme nechat líbit, aby tady nebyl předkladatel. To považuji za praxi, která je absolutně nepřijatelná. První den schůze, když bylo grémium Poslanecké sněmovny, tak jsme my jako opoziční kluby velmi stáli o tento čtvrtek. Nejsou tady při projednávání svých materiálů. Navrhuji, abychom ten bod přerušili do přítomnosti paní ministryně Marksové-Tominové.
Možná námět na zmenšení počtu členů vlády.
Děkuji vám, pane předsedající. Chovali jsme se jako opozice, naprosto stejně jako vy. Ve čtvrtky jsme kritizovali neúčast ministrů, mluvili jsme o tom, že je to nedůstojné, aby v interpelacích tady nikdo neseděl. V minulosti jsme neměli kvorum, ani kvorum 67 lidí na to, abychom pokračovali v jednání.
Další faktickou poznámku má paní poslankyně Černochová.
Jsme tedy v obecné rozpravě a já se ptám, kdo se hlásí. Pokud nikdo, tak jenom abychom si vyjasnili některé věci. Pokud trvá na tomto návrhu, tak tento návrh musí být přednesen v rozpravě a musí být upřesněn.
Já si myslím, že se od té doby vůbec nic nezměnilo, český Parlament nemá co projednávat. Jakýsi stát Kosovo pro český Parlament neexistuje. Myslím, že se tím neustále zdržujeme a vláda by na to měla zareagovat a možná se opravit, protože se mýlila v době, kdy pan Topolánek s panem Schwarzenbergem uznali Kosovo a způsobili tuto chybu, že nás to neustále tady zdržuje. Tak by možná vláda, aby nás to již nezdržovalo, měla revokovat své usnesení a zrušit to.
Tím pádem se připojujete k návrhu paní poslankyně Konečné a podporujete tedy návrh na zamítnutí. Prosím, máte slovo, potom pan ministr.
Jsou tam naši lidé, aspoň 350-400 lidí odvádí nějaké ty daně. To je hodně důležité, protože to se týká financí.
Pan ministr posečká. Paní poslankyně Černochová, pan poslanec Foldyna.
Vzhledem k tomu, že nám tady chybí pan ministr financí, od kterého bychom se zřejmě měli dozvědět, co by postup, který navrhuje pan poslanec Foldyna, znamenal, tak já navrhuji tento bod přerušit.
V tom případě, pokud jde o procedurální návrh a pokud pan poslanec Foldyna nechce dát protinávrh k tomuto procedurálnímu návrhu, tak já o tom musím nechat hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Obsahem velmi krátkého dokumentu je doplnění již existující smlouvy o českém zdravotním pojištění tak, aby při placení pojistného zajistila stejná práva a povinnosti americkým občanům vysílaným do České republiky tak, jako je mají čeští občané vysílaní do Spojených států. Ti totiž, pokud podle stávající smlouvy o sociálním zabezpečení zůstávají pojištěni v českém systému, neplatí ve Spojených státech příspěvky na zdravotní pojištění, zatímco v opačném případě tomu tak není. Tato jistá disproporce je důsledkem kolize dvou různých systémů a kromě zajištění stejných práv na obou stranách je smyslem předloženého návrhu i naplnění jednoho z hlavních cílů tohoto druhu smluv, aby ze stejné výdělečné činnosti nebylo placeno dvojí pojištění. Jde tedy o obdobu toho, co například v daňové oblasti sledují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jedna z nichž byla projednávána v předchozím bodě. Děkuji vám za pozornost.
Ano, pan poslanec Rais. Kdo je proti tomuto návrhu?
Nebylo to náhodou na základě prvního čtení služebního zákona? Který, mimochodem, jsme tady dodnes neviděli, aby byl dopředložen? A dovolte mi citovat. K návrhu poslanců předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka - ministr zahraničí Zaorálek je tady podepsaný! A premiér Sobotka taky! A pan Hamáček, předseda Sněmovny! Takže Legislativní rada vlády a Rusnokova vláda píše, že tento váš návrh je v kolizi s ústavním pořádkem České republiky. To je kvalitka teda! Dále - v rozporu s novým občanským zákoníkem neobsahuje patřičné úpravy, porušuje zásadu presumpce neviny. Takže to je práce legislativců této vlády, dokonce na základě které tato vláda vznikla? Druhá věc je ta, že já bych se chtěl zastavit - protože jsem v kuloárech zaslechl, že tento náš návrh o exekutorech bude zamítnut. Tak já jsem se radši pro jistotu podíval na to, jak hovoří zástupci vlády. Kde teda je paní ministryně, když tady řešíme exekutory? Nestačím zírat, to je teda absolutně skandální! Ale to neříkám nějak pejorativně, to v žádném případě. Respektive vy musíte pracovat pro občany. To znamená, prosil bych vás, abychom opravdu zrychlili a přestali politikařit a podpořili dobré návrhy do druhého čtení, aby byly doprojednány a abychom lidem mohli pomoct. Takže já se ptám znova vlády - na co čeká? A ještě ve třech ministrech! Vy jste slíbili, že do dvou měsíců ten návrh předložíte, v únoru jste to tady řekli na mikrofon. A programové prohlášení vlády. Máte to na internetu, vážená vládo a vážené koaliční strany: Chceme prosazovat nesmlouvavý boj proti zneužívání exekucí - cituji. Takže tohle je ten nesmlouvavý boj? Ale ti lidi trpí, vážení. Nepolitikaříme, chceme, aby se posouvala země. A vy se hned díváte, už jste se to naučili, díváte se na to, kdo to navrhl! Musím říct, že Ministerstvo spravedlnosti, kapitola z programového prohlášení vlády. To programové prohlášení vlády je nějaký cár papíru?
Dohoda dále upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnosti odmítnutí spolupráce, úhradu nákladů, ochranu osobních údajů či utajovaných informací. Jde o standardní úpravu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Koukám, že životní prostředí se dnes ujalo plně zahraniční politiky. Patří skutečně tato smlouva, kterou máme před sebou, mezi naprosto standardní, které jsme jako Česká republika uzavřeli s řadou evropských i neevropských států, v poslední době například i se státem Izrael.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.